Ale kde je tedy ředitel Dvořák? Kde je Česká televize? Kde to je dneska ve zprávách, že ředitel České televize zákulisně obtelefonovává poslance a lobbuje u nich potají, aby je přemluvil k tomu, aby hlasovali pro zprávu? Kde je pořad 168 hodin? To mě tady šokovalo!
Já si vzpomínám, že obdobně byl svolán seminář pro poslance Parlamentu České republiky s odborníky na ústavní právo, kde poslanci měli být informováni a poučeni o tom, kdy dochází k porušení Ústavy České republiky, kdy nedochází a jak je to s pozicí pana prezidenta. Na seminář k České televizi přišlo téměř 50 poslanců. Sám předsedající to označil za mimořádný úspěch a opravdu ten seminář byl velmi intenzivně navštíven. Já sám osobně jsem velmi ocenil vystoupení pana poslance Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, který vyzval už na tom úvodu, abychom se věnovali hospodaření, tedy tomu tématu, pro který seminář byl svolán. A musím říci, že během celé té doby nezaznělo jediné téma, které bychom mohli říci, že bylo politizované, že bylo o něčem jiném než o hospodaření, a všichni poslanci, kteří byli přítomni na tom semináři, byli připraveni a kladli věcné otázky členům Rady České televize. Já musím říci, že to nebyly otázky, kterými by se útočilo na pozici generálního ředitele České televize. Na většinu otázek odpověděl předseda Rady České televize, že neví, a předával slovo buď generálnímu řediteli, nebo jednomu ze zástupců Rady České televize. Ale kdo chtěl znát odpověď na konkrétní položenou otázku, tak se ji nedozvěděl. Místo toho jsem si v novinách přečetl, že otázky poslanců na hospodaření České televize byly účelové, záměrné a v podstatě jsme byli ti obtížní, ten obtížný hmyz, který si dovolil se ptát na konkrétní věci. Nic takového jsme se nedozvěděli. Dozvěděli jsme se jenom z médií, že jsme obtěžovali. Víte, bavíme se o hospodaření České televize. Hodně příspěvků bylo o hospodaření České televize. A ani jednou jsem zde nezaslechl, že by kdokoli z nás, kdokoli z mých předřečníků zpochybňoval potřebu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nikdy nikdo. Je nám to podsouváno. Je nám to uměle podsouváno. A je vytvářeno ve společnosti, že tato Poslanecká sněmovna se připravuje zbavit se veřejnoprávních médií. Je to poplašná zpráva! Řekněte, uveďte jediný věcný argument, jedinou citaci kdekoli, že by někdo útočil na nezávislost veřejnoprávních médií. Útočí na to sama Česká televize tím, jak hospodaří, protože dřív nebo později, alespoň z toho, co jsme slyšeli a co zaznělo i na semináři, se musí dostat do situace, že sem do Poslanecké sněmovny přijde s návrhem na zvýšení koncesionářského poplatku. Všechny státní instituce, ministerstva jsou neustále tlačeny k tomu, aby byly efektivní, aby snižovaly počty zaměstnanců. Nic takového tady nebylo. Takže kdy dojde k tomu, že sem přijdou zástupci a řeknou "chceme zvýšit koncesionářský poplatek"? Protože, a omlouvám se, já jsem si vzal k ruce pouze zprávu z roku 2018, ale ono je to zřejmě celkem jedno. A chcete říct, že ve Finsku je porušena veřejnoprávnost médií? Ale těch 135 korun opravdu nebude stačit. Dobře, platí domácnosti. Velí domácnosti. Ale protože máme zastupitelskou demokracii, tak to jsou poslanci Parlamentu, ti volí Radu České televize. Ale my jsme se dozvěděli, a to je samozřejmě přirozené, že Rada České televize není odborníkem ve všech věcech, a že si tudíž zvolila dozorčí komisi jako poradní orgán, který jí má poskytnout odborný základ z hlediska hospodaření. A já se ptám, kdo jsou členové dozorčí komise. My najdeme na webových stránkách Rady České televize jejich jména. Ale tady bylo řečeno, my prověřujeme, my se zabýváme jmény, tím, kdo jsou členové rady, my je volíme. Ale nikdo není schopen dohledat, kdo jsou členové dozorčí komise. Mají nějakou vazbu na management České televize, nebo nemají? Já to nevím. Ale mohu mít podezření i z toho, co jsem slyšel a viděl, že by to tak mohlo být.
Ale jestli se chceme podívat do budoucnosti, tak co bude za ty dva roky? Čím bude krýt Česká televize ten deficit? Takže my za klub SPD říkáme ne, my musíme zvednout varovně prst a říct, že to hospodaření není v pořádku. My nebudeme hlasovat pro zprávy České televize, protože prostě nejsou v pořádku. Hospodaření není v pořádku a Česká televize není v pořádku. A já apeluji naopak jak na Piráty, tak na klub hnutí ANO a na pana Faltýnka osobně, který říká: podívejme se do budoucnosti. Takže za nás, za SPD, říkáme ne, my ty zprávy nepodpoříme.
Děkuji. Pokud vím, tak auditní zprávy nehovoří, že Česká televize není v pořádku. To znamená, podle auditních zpráv Česká televize je v pořádku. Ohledně rozpouštění těch rezerv jsem zde mluvil. A další věc. A já říkám, že Česká televize, aby mohla být svobodná a nezávislá, potřebuje tyto poplatky v relevantní výši.
Nyní s faktickou poznámkou předseda klubu SPD Radim Fiala a připraví se paní poslankyně Ivana Nevludová.
Jenom krátká reakce na mého předřečníka. Protože ve spoustě západních zemí Evropy to takhle funguje, že televize, národní televize je součástí státního rozpočtu. A co pak soudy, které platíme, státní zastupitelství? Tak říkáme, že jsou závislé? Vždyť to jsou přece také státní instituce, které jsou nezávislé.
Takže faktické poznámky teď budou čtyři.
On řekl takovou větu, že zneužívaný fond těch veřejných poplatků. Využívaný, ano. Víte, mně to připadá... Má tam dětský kanál, sportovní. On má k dispozici těch šest kanálů, kde si myslím celá řada těch věcí v tom sportu - oni nakoupili olympiádu, mistrovství světa. Tak to nějak oddělme. A to si myslím, že je to základní. Já vím, jak to vypadá v Polsku, Slovensku, Maďarsku a podobně.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová.
Krátká reakce prostřednictvím pana předsedajícího k vám, pane poslanče Fialo. Proto já osobně zastávám názor, že koncesionářské poplatky jsou správné řešení.
Takže se připraví pan poslanec Jiří Valenta, pakliže nepřijde další faktická.
Je zpravodajkou v této věci. Čili to její slovo bychom měli brát také na zřetel. Dobře, bavme se o tom, jestli má být NKÚ tím, kdo bude také kontrolovat Českou televizi. Zdá se vám to málo? Jestliže ty audity potřebují nějaké množství materiálu, nějaké množství lidí, koho všeho zaměstnávají a jak moc času a peněz zbývá na to, aby Česká televize dělala to, co má? Můžeme ji ukontrolovat k smrti, to jistě můžeme.
A první otázka, kterou jsem na auditory položil, byla, zda je hospodaření České televize vyrovnané, nebo deficitní. Výsledky, aniž bych chtěl tady jakkoli zasahovat do fungování České televize, jsou naprosto zřejmé. Ale prostě udělali účetní audit. Samozřejmě srovnají zákon a srovnají jednotlivá čísla, jestli odpovídají realitě. A to odpovídá realitě. I když uznávám, že Česká televize není úplně klasický byznys. Protože to jsou veřejné peníze, jsou to peníze koncesionářů. A samozřejmě když si přečtete jednotlivé zprávy, tak tam je všude v podstatě explicitně napsáno, že pokud se nezvednou velmi záhy koncesionářské poplatky, tak Česká televize bude mít hospodaření prakticky vedoucí do krize. Je potřeba se také podívat, proč mají pohledávky delší než 365 dní zhruba 37 milionů v roce 2016, 36 milionů v roce 2017 a 35 milionů v roce 2018, a každý rok na ně dělají opravné položky. Jak je možné, že management tyto peníze nevymáhá po svých dlužnících. Z hlediska samotné výsledovky, když se na to podíváte, tak je naprosto zřejmé, že to, co se deklarovalo Radou České televize, že hospodaření je vyrovnané, tak není to pravda, je deficitní. Protože tam jsou uvedeny konkrétní částky. Já nezpochybňuji jejich profesionalitu v jejích jednotlivých částech. Takže i ta informace o tom, že Česká televize významně investuje, je nepravdivá.
Jednotka HZS ČT je začleněna do Integrovaného záchranného systému České republiky.
Nyní jsou zde dvě faktické poznámky, pan poslanec Staněk a pan poslanec Válek. Pan poslanec Válek také ruší svou přihlášku, takže já prosím paní poslankyni Nevludovou, která je nyní přihlášena do rozpravy. Vážení kolegové, vážené kolegyně - já vás přeruším, paní poslankyně, abych požádal o větší klid v sále, případně poslance, aby se usadili v lavicích. Děkuji napravo, nalevo.
Přiznávám, že ta kampaň měla minimální dopad. Nově evidovaných zájemců o lékařskou posudkovou službu máme v řádu několika desítek. Takže ještě jednou, akreditační program je platný.
Pan kolega Válek se hlásí. Kdo dál v rozpravě? Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já už nechci prodlužovat tuto debatu, ale považuji to za jednoduché. V současné době je program posudkového lékařství jednoroční na rozdíl od předchozího dvouletého, kdy proběhla akreditace programu. Na tuto otázku jsem odpověď nedostala jinou, než že ČSSZ a MPSV zahájily jednání za účelem optimalizace obsahu a formy vzdělávacího programu a nyní se čeká na schválení vzdělávacího programu Ministerstvem zdravotnictví. Potom jsem se ptala: Vzdělávají se již lékaři dle tohoto nového programu? Tam bylo odpovězeno, že se vzdělávají podle stávajícího vzdělávacího programu.
Zagonguji, protože jsem požádal diskutéry na jiné téma, aby odešli do předsálí. Zdá se, že počet přihlášených se ustálil. Já vás ještě všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Tím interpelace končí. Máte slovo, pane poslanče.
Já děkuji. A teď již k interpelaci.
To, že to bylo distribuováno na Finanční úřad pro hlavní město Praha, potvrdil sám tento úřad. Sám tento úřad se vyjádřil - já čerpám z mediálních vyjádření - řekl ano, tento podnět jsme obdrželi a tento podnět šetříme. Protože mlčenlivost platí i pro ministra financí. Čili tento kanál distribuoval na hlavní město Prahu a ten šetří. Jak vy víte, jaké okolnosti vedly k tomu, že nebyl podán podnět policii? Což je vyjádření generální ředitelky, které bylo také medializováno. Protože já osobně to nevím. A nevím to proto, protože to vědět nemohu. Takže to nemůžete vědět ani vy. Nicméně Ministerstvo financí určité kompetence má. Pro podávání trestních oznámení má Finanční správa vydané Generálním finančním ředitelstvím jasné pokyny, vedou se tabulky, musí se u každé kontroly zaznamenat do speciální tabulky, prostě pokud se nepodává trestní oznámení, z jakého důvodu. To se eviduje. Co se týče promlčení, to je tedy správně prekluze, to není promlčení, tak je to zakotveno v § 148 daňového řádu. Jasně se říká, které úkony přerušují tuto prekluzi. Zase je na to vydán metodický pokyn, ze kterého jasně vyplývá, jaké by byly postupy a co by znamenalo, kdyby úředník způsobil svou nečinnosti prekluzi. Takže já odpovídám, že ten proces prostě běží podle zákona, běží podle předpisů a Ministerstvo financí tam může vykonat dohlídkovou činnost. Což já v tuto chvíli neříkám ani tak, ani tak, jestli vykonává, nebo ne. Abych právě nenarušila nestranný proces. Ale využilo Ministerstvo financí všech svých kompetencí. Asi tak.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se přidám k paní ministryni. Rád bych to věděl. Já jsem vás prostřednictvím pana předsedajícího pozorně poslouchal a já jsem nepochopil. Vy jste mluvila o tom postupu, který jste tady široce rozvedla, že je to daňová finta podle nějakého odborníka. A jestliže ho považuje za legální, proč se vám zdá nelegální, pouze týká-li se to Agrofertu a Čapího hnízda. A pokud ho jako takový považujete za nelegální, tak ten tady probíhal přece celá léta, jak jste řekla. A bylo to i za vašeho pana ministra Kalouska. Tak proč se ten tím nezabýval dříve?
A ještě maličkost, ještě dvě omluvy. Teď už máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. To znamená, dejme stranou nějaké diagramy nebo nějaké procesy v tuto chvíli. Mě zajímá váš osobní názor, jak se v takové věci postupovat má v případě, že taková podezření, že se jedná o daňový podvod, a tedy že šlo o krácení daní. A v tu chvíli - a takových případů jsou ročně určitě stovky a desítky, které šetří právě orgány k tomu zřízené. Mě samozřejmě zajímalo zejména, proč tady v tomto konkrétním případě k tomu nedocházelo podle všech dostupných informací, které mám z médií, tak jako je máte možnost mít úplně každý z vás. Takže v tomto směru ten dotaz byl na hypotetické firmy Adam a Eva, připomínám.
Tak o té fakturaci víme ze zprávy OLAF - informace pro pana poslance. Vzpomeňme si, jak to bylo. Bylo to u zprávy OLAF, vzpomeňte si - nemůžeme vydat, nemůžeme potvrdit, nemáme překlad, to samé u auditu, nemůžeme, nemůžeme. To je opravdu logický vývod. Problém je úplně jiný. A ten podnět přišel z Německa. Zametla to pod koberec. Zametla to pod koberec. A nebýt zprávy OLAF, tak se tomu ani Policie České republiky nevěnuje. Takhle jednoduché to je. A je to nezákonné, to není legální. Uměle si zvyšovat náklady je nezákonné. Taky Čapí hnízdo inkasovalo DPH z těchto faktur A platí to pro všechny. I pro hypotetickou firmu i pro firmu, kterou řešíme v tomto konkrétním případě. A jsou konkrétní případy, kdy podnikatelé za mnohem menší částku skončili na mnoho let nepodmíněně ve vězení za tento kriminální čin. To nejsou žádné informace, které my, normální smrtelníci, se nedozvíme. Kde jste na to přišli?
Je potřeba říci, že v žádném případě já jako sociální demokratka neplánuji outsourcing lékařů do soukromé sféry. My v tuto chvíli připravujeme skutečně velmi rozsáhlou reformu lékařské posudkové služby. To znamená, v tom by měla spočívat ta cesta. V tuto chvíli, jak už jsem zmiňovala, probíhají konzultace nejenom se členy výboru pro sociální politiku, ale také zdravotního výboru, který se o tuto záležitost zajímá. Uvedli jsme tam veškerá čísla. Hlavní problém je nedostatek lékařů. Snažíme se to řešit, nespoléháme se na to dlouhodobé řešení.
Děkuji vám za slovo. Bohužel ta odpověď pro mě byla velice nepříjemným překvapením, protože to není tak, že bych dostala čtrnáctistránkovou odpověď na své dotazy. A nerozumím tomu, kde ty odpovědi jsou, ani nerozumím tomu, co tedy jsou ty konkrétní kroky, protože právě to je ta kontrolní role parlamentu ptát se na to, jak se řeší kritický krizový stav. A paní ministryně mluví jenom obecně o tom, analyzujeme všechny evropské země, ale my tu máme možnost připojit se ke konkrétnímu pilotování. Mě zajímá, jestli to uděláme, jestli využijeme i třeba evropské peníze a tu cestu toho projektu, třeba sebehodnocení, prošlapeme, skutečně prozkoušíme. A jde jenom o to, jestli to my začneme realizovat. Stejně tak bohužel v těch odpovědích, které jsem dostala, bylo zdůrazněné, že cesty jsou naznačené dvěma přílohami. A tam byla bohužel jasně uvedena jako možnost toho outsourcingu, proto jsem se na to ptala. Nebylo tam vůbec jasné, co je ten cíl, co je ta skutečná cesta reformy lékařské posudkové služby. Já vám dám ještě jeden konkrétní příklad, na co jsem nedostala odpověď. A vím, že dále probíhá na České správě krizový režim v této oblasti. Znova se ptám, paní ministryně, jestli na tyto věci dostanu odpověď, a pokud ne, tak se obávám, že ta interpelace zkrátka vůbec nebyla zodpovězena v zájmu informování o této důležité agendě, která se týká opravdu 430 tisíc žádostí ročně.
Děkuji a ptám se paní ministryně, jestli má zájem ještě vystoupit. Je tomu tak.
Paní poslankyně, děkuji. Nová akreditace byla připravena Ministerstvem práce a sociálních věcí, respektive návrh nového vzdělávacího programu byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí a čeká na schválení Ministerstvem zdravotnictví. My to schválení očekáváme na přelomu měsíce října a listopadu.